My jsme se tady nedistancovali od 90. let, my jsme nemluvili o žádné nové ODS. A po ovoci poznáte je. Země za ostnatým drátem, nesvobodní občané, promarněné šance, lidé ve vězení, zbídačelá země, nefungující hospodářství, to jsou vaše výsledky! To je výsledek naší politiky! A podívejte se, co jste dokázali vy!
Máte slovo, pane předsedo.
Ten starý vtip, co tady občas říkám, když tyto debaty přijdou, tak asi na tom něco bude.
Všichni s faktickými poznámkami. Pane poslanče, máte slovo.
Já nemám žádnou pozici na to, abych vás vyzval, tak vás prosím, pojďme se věnovat debatě o hybridních hrozbách, kde se shodujeme.
Já bych chtěl upozornit, že KSČM se poučila ze svých chyb, změnila se. Jinými slovy tady je KSČ a KSČM, která se změnila. Dejte to na misku vah, a potom suďte, co se dělo. A jestli to byl ostnatý drát, nebo nebyl. Ano, občané si to pamatují, bydleli tady. Podle své vůle a podle svých zkušeností potom volí. Ano, tady zazněly návrhy, ať se zabýváme ovlivňováním jiných mocností české politiky. S tím plně souhlasím.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček. Máte slovo k faktické poznámce.
Tak zatímco před těmi třiceti lety jsme byli na chvostu, co se týče ekonomické vyspělosti, tak za těch třicet let se podařilo to, že jsme začali dohánět, a dokonce přeskakovat některé ekonomiky vyspělé západní Evropy - Španělsko, Řecko, Portugalsko. To se povedlo, že za těch třicet let se tyto bohaté země podařilo dohonit. Kdo by si to býval myslel před těmi třiceti lety, že se budeme srovnávat s tehdy nejvyspělejšími zeměmi Evropy. A k vašemu předřečníkovi. Vy tady můžete mluvit o kmotrech korupčnících, hrozně fajn. Ale za vaší ideologií jsou mrtví. A to si myslím, že je přece jenom horší.
No, tak pokračujeme ve faktických poznámkách.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Ten komunistický režim, který zde byl, nestál ani za toho jednoho mrtvého, kterého zavraždili, popravili a tak dále.
Děkuji za slovo. Nedá mi to, abych nereagoval na tu výzvu. Je to tak, a mladí by se na to měli také podívat a nedávat nás dohromady do jednoho pytle. Ano, my jsme hrdí na to, že naši členové, ti obyčejní řadoví členové tady postavili třeba dvě jaderné elektrárny. Za třicet let máme základy pro další postavení, vybrané lokality. Bavme se o dalších zařízeních a stavbách. Ano, říkalo se tomu stavby mládeže. Postavila se celá města. Ale není to o tom bodu, který dneska projednáváme. Já bych to rád vrátil tady k těm hybridním hrozbám, protože to je přece základ dnešní debaty. Tady se z jedné strany hovoří o Číně, o Rusku. Tak dalece jsme dospěli v této politice, že Senát se tady tímto snaží ovlivňovat zahraniční politiku.
Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, jen v reakci na to, co tady padlo od pana poslance Raise. Ale ta podstata je skutečně v tom, abychom pomohli těm školám, kde ty výsledky, jak se ukazuje z těch šetření, nejsou dostatečné. Problém není primárně v tom, že by v rámcových vzdělávacích programech něco nebylo.
V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já myslím, že už od minulé rozpravy toho bylo mnoho řečeno. A chtěla bych podat také návrh na zamítnutí. A teď si dovolím pár větami ve stručnosti říct, proč chci podat tento návrh. Definuje jej pro obory vzdělání v délce trvání jednoho roku. Tyto obory jsou určeny pro žáky se středním mentálním postižením a obory vzdělávání v délce trvání dvou let, dále také pro žáky s nižším mentálním postižením a s vážnými speciálními vzdělávacími potřebami. Je naprosto špatně postavit na úroveň právě tento zvláštní druh vzdělání se vzděláváním žáka, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání oboru, vzdělání s maturitní zkouškou a pouze nevykonal maturitu. Navrhovaná změna pomíjí problém žáků v obdobné situaci, a to konkrétně u absolventů konzervatoří a oborů vzdělání poskytujících vzdělání s výučním listem, kteří po ukončení posledního ročníku tohoto středního vzdělávání nevykonají závěrečnou zkoušku. Za další je mi hrozně líto, že studenti tady několik týdnů čekají, až to projednáme. A je mi líto, že ani dneska se zřejmě tento zákon nestihne projednat, i když možná, možná ano. Byla bych za to moc ráda, aby studenti věděli, z čeho budou maturovat. Ještě musím říct, že to, co tady říkal pan kolega Rais ohledně toho, že tímto jsme se tady nemuseli vůbec zabývat, ale mohlo se to řešit jak vyhláškou nebo nařízením Ministerstva školství, čímž by se výrazně urychlil i tento proces a odpustili bychom si tady dlouhé týdny a měsíce jednání. Takže já budu ráda, když se tisk číslo 645 projedná ve druhém a ve třetím čtení. Dáme k tomu příslušné pozměňovací návrhy a potom uvidíme. A doufám, že to studentům pomůže.
Ano, děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se dnes pan poslanec Vít Rakušan od 18 hodin do 21 hodin z důvodu jednání a pan poslanec Jiří Mihola od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň.
A to i za předpokladu, že on opravdu absolvoval, ukončil každý z těch například čtyřech ročníků studia.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Lukáš Bartoň, připraví se pan poslanec Jakub Michálek s faktickými poznámkami.
Já budu také reagovat jako poslanec Baxa na návrh na zamítnutí, který respektuji. Současný školský zákon zná tři kategorie. Je to střední vzdělání, střední vzdělání s maturitou, střední vzdělání s výučním listem. To, proč jsme zvolili střední vzdělání, je, protože jsme respektovali kategorie, které v tom zákoně již jsou. Ale ještě jednou říkám, naší snahou bylo co nejméně zaplevelovat školský zákon a co nejvíce využívat kategorie, které tam jsou.
Máme tady čtyři faktické poznámky.
Mně se tady hrozně líbila ta vystoupení k tomu, že musíme podporovat gramotnost v oblasti matematiky. Za předpokladu, že tedy projde to, že zůstane povinná maturita z matematiky. Já jsem pro. Myslím si, že se na to zvládneme připravit i v našem poslaneckém klubu. Já mám matematiku rád, já se na to těším.
Já se ho pokusím odcitovat jednoduše: Pan kolega Bartošek tady asi pravděpodobně nejotevřeněji řekl, o co mu jde. Jde mu o to, jaký vliv tady má Čínská lidová republika a Ruská federace. Budeme o tom jednat, až mi odpoví ministr Metnar na moji interpelaci ve věci nákupu vrtulníků, protože už mám informaci, že italská firma Leonardo už napsala na Úřad pro hospodářskou soutěž a rozporuje postup české vlády při nákupu. Takže to jsou věci, které můžeme tady řešit. A já nezpochybňuji, prosím vás, nezpochybňuji právo vlády jednat vláda - vláda, nakoupit to z politických důvodů. Takže promiňte mi, já jsem přesvědčen o tom, že forma vyšetřovací komise je nesmyslná pro tento účel. Nesmyslná! A já jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří hovoří o suverenitě, by klidně tu suverenitu zaprodali někomu jinému. A ty já vždycky budu prosazovat.
To jen na okraj toho, jak útočí na své názorové oponenty předseda komunistické strany. A zamysleme se nad legislativním prostředím, aby takové stížnosti vlastně neměly žádnou šanci a žádnou legislativní oporu. To přece není normální! To není nákup spotřebního zboží, kde máme x dodavatelů a můžeme se domlouvat o tom, jestli je důležitější délka záruky, cena, dodací lhůta nebo něco jiného. Naopak, my jsme vládu po letech nečinnosti, co se týče akvizic české armády, a vzpomeňte si, jak jsme bývalého ministra Stropnického opakovaně, a jak se dnes ukazuje, oprávněně kritizovali, že všechny akvizice vlastně zastavil a odsunoval. A pokud se v těchto týdnech daří podepisovat jednu akvizici za druhou, tak my jsme to ocenili a vládu jsme pochválili.
Nemáme za sebou škraloupy jako ODS!
Nyní je tady řada faktických poznámek. Pan poslanec Stanjura, Birke a Jakub Janda.
Já dnes nebudu reagovat na přestřelku s komunistickou stranou, já zareaguji věcně. Česká republika potřebuje jako sůl, jako sůl zákon o ochraně investic.
Vojenské velení nebylo schopno v Afghánistánu definovat, s kým vlastně bojujeme a proč. Byl Pákistán spojencem, nebo protivníkem? Co si počít s Islámským státem a různorodými zahraničními džihádisty, nehovoře o polních velitelích v Afghánistánu podporovaných SIA? V bojových operacích nebylo možné rozlišit přátele od nepřátel. Ta studie, o které mluvím, stála 11 milionů dolarů. Zpracovala se na základě rozhovorů se stovkami expertů a odborníků, kteří se na tomto konfliktu podíleli. A říká, že co se týče toho, že nebylo možné často rozlišit, s kým bojujeme, tak s přáteli, které jsme nějak měli definované, to nebylo jednoduché. Byli především z velké části zkorumpovaní, vláda prezidenta Karzáího byla organizovanou kleptokracií, velká část americké pomoci končí v korupčních zátočinách, korupce podrývala legitimitu afghánské vlády. Země se propadá do chaosu. Jakým způsobem my jsme s tím byli spojeni, ani se neptejte. Závěr, který tam píše generální inspektor, je: Neustále jsme lhali americkému lidu. Jakým způsobem se mluvilo o vítězstvích, která vůbec neexistovala. Je to zhruba týden, můžete si to ověřit. Jsou prostě pravdivá. Teď se ukazuje, že byla vymyšlená, proto se tak těžko s tím polemizovalo. Já jsem člověk, který má rád Ameriku, rád tam jezdím, miluju Ameriku. Ale říkám si, jak říká Platón, milejší je mi pravda, než si tady něco nalhávat. Je těžké jednat s autistou. To je prostě realita. Takže co si tady budeme namlouvat, že máme spojence. Jenom aby bylo jasno, já jsem dělal rozhovor pro deník Figaro a prezidenta Macrona jsem kritizoval. Řekl jsem, že ten jeho projev a jeho vystoupení je v podstatě něčím, co nám podtrhává nohy, abyste si nemysleli, že jsem z toho nadšený. Já to neříkám proto, že chci někoho napadat. A to, co vám říkám, to jsou fakta, která si můžete všichni přečíst. Já nechci nikomu vyčítat, co mi tehdy odpovídal, to je hloupé a nemělo by se to takhle dělat. Já vám doporučím, abyste si třeba o Vánocích přečetli knížku velmi dobrého polského spisovatele Wojciecha Jagielskeho Modlitba za déšť. Stálo to bilion dolarů. A Usáma bin Ládin na dně oceánu se směje, přátelé. Kolik jsme vlastně na tom ztratili. Ale ta Belt and Road je třetina peněz, které my jsme vrazili do Afghánistánu. Úplně zbytečně a marně. Chápete, nenaříkejme, že Číňané jsou dneska aktivní a že nám to vadí, jak pronikají do těch zemí. Za ty peníze jsme mohli pronikat třikrát víc než oni, ale my jsme si vymysleli tohle. Chápete, já to nekritizuju jenom proto, že mám potřebu kritizovat, já to kritizuju, protože v tom vidím promarněnou možnost Západu, ke kterému patřím a ke kterému jsem chtěl, abychom patřili i my. Takže já se na nikoho nezlobím a nechci, aby někdo se cítil napadán tím, co říkám. Já tady jenom cítím potřebu říkat věci, se kterými se musím sám nějak vyrovnat, a říkám vám, pokud věříte, že já říkám pravdu, tak se s tím pojďme vyrovnávat společně. S tím, že dneska ani s našimi spojenci není všechno úplně ideální. Já bych si přál, abychom je měli. A budeme je mít zítra? A když se ptáte, kde jsou hrozby, tak na to je jednoduchá odpověď. A teď ta Čína - jestli mám ještě čas a budete poslouchat, tak vám řeknu, co si myslím o Číně. Oni nejsou všichni stejní. Dokonce i v tom politbyru mu líčili, jak každý z nich je jiný. Nevěřte tomu, že jsou všichni jako jeden. To, co dneska cítím, že se píše v této zemi, čte se jedna kniha o umění válečném a říká se, že Číňané jsou ti, kteří se jenom přetvařují a chystají pomstu. Tohle jsou Číňané, přetvařují se, lžou a chystají pomstu. No a já proti tomu vám říkám - já si myslím, že tohle je takové, když to přeženu, skoro rasistické. A i když vím, že dnešní Čína na tom není dobře, já to vím, nejsem přece dnešní, já vím, že to, co se dneska v Číně děje, v posledních letech, je i pro mě zklamáním, že se chová represivně, že prosazuje iliberální politiky, že zakazuje svobodnou řeč, že zakazuje ty vnitřní náboženské minority nebo jim omezuje život velmi brutálním způsobem. A pokud zahyne polovina lidstva, tak to bude dobře, protože ta druhá polovina bude socialistická. A takovýchto výroků vám najdu celou řadu.
Já vám rozumím.
Já mám posledních dvacet stran, tak stejně myslím, že to dneska neprobereme.
Přerušuji tento bod a budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů. Pan předseda Faltýnek. Já vám děkuji. Já vám také všem přeji hezké svátky, všechno dobré v novém roce a dobrou cestu domů ke svým rodinám.
Poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády České republiky. Dominantní čínskou zpravodajskou silou v České republice byla vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny, které jsem již zmiňoval. Abychom věděli, o jakou organizaci se jedná, nebo jaký odbor, je to agentura, která spadá pod Ústřední výbor Komunistické strany Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost, čínská diplomacie, byznys. A zpravodajské služby v roce 2015 navázaly na úspěch předchozího roku a pokračovaly v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci. V oblasti státem řízené či podporované kybernetické špionáže představují nejzávažnější hrozby pro Českou republiku Ruská federace a Čínská lidová republika.
Já bych vás chtěl požádat o klid, aby se pan poslanec mohl v klidu vyjádřit, hlavně tady po mé levé straně.
V roce 2016 se významně nezměnily počty čínských zpravodajských důstojníků působících v rámci čínské diplomatické mise v České republice. Zvýšily se však počty zpravodajců cestujících do České republiky v rámci čínských oficiálních delegací a především došlo ke zvýšení počtu agresivity a intenzity čínských zpravodajských operací proti českým cílům a zájmům. Čínské zpravodajské služby při svých operacích na českém území využívají služeb a spolupráce čínské krajanské komunity v České republice. V českých médiích se objevily výrazně pročínské články a interview, za jejichž vydáním stála čínská ambasáda v Praze. Cílem těchto aktivit bylo ovlivnění mínění české veřejnosti, potažmo i čínské, vzhledem k faktu, že články byly překládány a publikovány na čínských zpravodajských serverech, a vytvoření dojmu, že obyvatelé i političtí představitelé České republiky stojí na čínské straně. Audit národní bezpečnosti České republiky, který je zpracován, a považuji ho za velmi kvalitní materiál, se odkazuje na výroční zprávy BIS. Neomezuje se na nepřátelsky naladěné členy mezinárodního společenství, nicméně pro potřeby auditu je potřeba věnovat primární pozornost těm projevům cizí moci, které pro Českou republiku mohou znamenat bezpečnostní hrozbu. V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak z jiných zdrojů lze hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale i například jiných, nestátních aktérů, jako je například Islámský stát. Tyto země posilují svůj vojenský potenciál a snaží se budovat si exkluzivní sféry vlivu prostřednictvím destabilizace sousedních zemí a využíváním místních konfliktních sporů. Rusko v současnosti zásadním způsobem destabilizuje evropskou bezpečnostní architekturu, to konstatuje koncepce zahraniční politiky České republiky. A na závěr. Bezpečnostní informační služba ruské vlivové aktivity pravidelně popisuje ve svých výročních zprávách. V kontextu ukrajinské a následně syrské krize kladlo Rusko obecně důraz na vlivové a informační operace v kontextu takzvané asymetrické či nekonvenční války. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Návrh na zřízení Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 44 poslanců a poslankyň. Prosím, aby se zástupkyně této skupiny poslankyně Helena Langšádlová, případně jiný pověřený člen, ujali slova. Z pracovních důvodů se dnes od 14.30 do 15.30 omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský a pan poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá mezi 14.30 a 16.30 z důvodu jednání. Tak já vás odhlásím.
Ve chvíli, kdy jsme tento návrh dali, tak jsme vycházeli především z informací, které pravidelně uvádějí ve veřejných zprávách naše zpravodajské služby. Ale nejenom z toho. Vycházeli jsme také ze zkušeností, které mnozí máme v kontaktu s kolegy z ostatních evropských zemí a zemí, které se zúčastňují Parlamentního shromáždění NATO.
Ano, paní poslankyně se na mě obrací zcela právem, abych zjednal pořádek v jednacím sále.
Nechceme soudit ty konkrétní události, které se odehrály nebo jichž jste možná někteří byli aktéři. Já bych si jenom velmi přála, aby se již do budoucna vědomě poslanci do podobných akcí nezapojovali, a chceme i přispět k tomu, aby si byli více vědomi toho, co se u nás odehrává. Z čeho jsme vycházeli. Vycházeli jsme, jak už jsem říkala, především z toho, co říkají naše zpravodajské služby, ale i další otevřené zdroje. Je pravda, že čínské aktivity v dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku méně ovlivňování a více zpravodajského pronikání. Je tady také zmíněno mnoho informací, které se týkají činnosti diplomatického sboru Ruské federace v Praze. Je tady také informace, že Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie zacílené proti Severoatlantické alianci a Evropské unii. Když se podíváte na ty zprávy a informace, tak na našem území je prováděna široká hybridní strategie Ruska, ať už jsou to informace, dezinformace, propaganda, klamy, politika, ekonomika, kriminální sféra, špionáž, kultura, vzdělávání. Vážnou hrozbu pro bezpečnost České republiky představovaly v roce 2018 zejména nepřátelské aktivity cizí moci. Nepřátelské aktivity cizí moci. Ohrožení těmito takzvanými hybridními hrozbami se týkalo řady oblastí napříč společnosti. A cílem toho, co se u nás odehrává, je ovlivnit rozhodovací proces na různých úrovních veřejné správy ve svůj strategický prospěch.